A samozřejmě nikdo nepopírá, že zvíře je živý tvor, který cítí bolest, a je to správně, že se posouvá tato legislativa i to vnímání. To, co tato legislativní úprava řeší, právě jsou i ty tzv. množírny. Proto ještě jednou chci říct, že je potřeba vždycky dobře vážit a vždycky rozlišovat a nedávat lidské příměry a lidské vlastnosti zvířatům, protože příroda není ani milosrdná, ani krutá. Je taková, jaká je. A je potřeba ji tak brát. To je příroda. A je potřeba si uvědomit, že tak to v přírodě prostě chodí. Proto velmi vítám tento komplexní pozměňovací návrh.
Takže s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková. A pak se připraví tedy paní poslankyně Pekarová za navrhovatele.
Ještě jednou ten kompromisní návrh. A třeba vražda novorozeného dítěte matkou máme, pravda, tři roky až osm let. A takhle bych mohla dál pokračovat, kdy se domnívám, že některé sazby opravdu se blíží, nebo jsou stejně přísné jako ty sazby, kdy nám zemře novorozené dítě. Tak já mám s tím problém. Někdo s tím problém nemá. Myslí si, že je to správně.
Za navrhovatele, ano. Tak já velice stručně, mám už jenom pár minut, tak zkusím být opravdu rychlá. Jedna věc, která také není fér, je tady mluvit o mouchách, když ten návrh je jasně cílen na obratlovce, takže tam opravdu mouchy nepatří.
Pro ty občany je velice obtížné se jinak těch voleb zúčastnit, protože by vlastně museli cestovat tisíce kilometrů do České republiky. To skutečně není něco, co bychom po nich rozumně mohli žádat. To znamená prostě hodiny v letadle, tisíce kilometrů cestování. To zase není otevřenost a přístupnost k volbě, jakou by si náš občan v dnešním 21. století měl pěstovat. Volba poštou není žádná novinka, je to věc 19. století. Prosím, pojďme se posunout v tomto alespoň do 19. století.
Byl jsem informován předcházejícím řídícím schůze, že se jedná o podrobnou rozpravu.
Tohle je ten případ, kdy my nemáme jinou možnost, jak vyjádřit nesouhlas s těmi články, které nemusíme implementovat, než tím, že řekneme, že s nimi nesouhlasíme. Proto jsem se rozhodl pro tento zvláštní způsob doprovodného usnesení. Věřím, že ho pochopíte. Takže si myslím, že to je zbytečný boj proti něčemu, co není potřeba. A za druhé i to, aby mohli hlasovat korespondenčně v zahraničí. Prostě máme jeden volební obvod, takže není žádný komplikovaný důvod, proč by nemohla proběhnout volba na ambasádách stejně, jako probíhá do Poslanecké sněmovny.
Myslím, že tím jsme se vyrovnali s tou nejasností, která zde vznikla. A ještě jednou připomínám, že jsme na konci podrobné rozpravy, a ptám se, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy. Nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj. Pan ministr přece jenom má.
Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat. Já končím druhé čtení tohoto návrhu a všem vám děkuji. Otevírám nový bod, kterým je Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Martin Kupka, kterému tímto dávám slovo.
Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, základním nosičem té změny je skutečně novela zákona o zeměměřictví a novela zákona stavebního. Digitální technická mapa v tuto chvíli slouží v několika městech a obcích. Slouží velmi dobře jako užitečný nástroj v řadě měst a obcí. To všechno pak nabízí konkrétní aplikace. S tím, že digitální technická mapa prošla přípravou i v rámci speciálně ustavené pracovní skupiny na půdě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zapojila se do ní celá řada poslanců. Zároveň na té digitální technické mapě a zákonném podkladu pracovaly i odborné organizace, odborné instituce, představitelé jednotlivých rezortů a samozřejmě také Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. S tím, že to je první bod a první pilíř celého komplexního návrhu elektronizace stavebního řízení. Tedy v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, vedle té digitální technické mapy jako jednoho z pilířů, bude fakticky zákonem umožněno vytvoření portálu stavebníka a dalších informačních systémů - informačního systému evidence územních a stavebních postupů, tedy jakéhosi datového úložiště, kde pak bude možné dohledat v čase jednotlivá rozhodnutí od prvotní žádosti přes jednotlivá stanoviska až po samotné stavební povolení a samozřejmě také kolaudační rozhodnutí. A bude možné sledovat v čase, jak právě prostřednictvím portálu stavebníka ta jednotlivá rozhodnutí přibývají. Další důležitý informační systém, pro který vytváříme legislativní oporu, je informační systém evidence elektronických dokumentací, tedy datového úložiště projektových dokumentací, kam bez toho, aniž by projektanti, kteří dávno pracují prostřednictvím výpočetní techniky a plánují stavby, tak budou moci přímo ukládat svoji projektovou dokumentaci. Odpadne to přenášení rozsáhlých spisů, odpadne zdržování například v okamžiku, kdy se proti rozhodnutí kdokoliv odvolává. Je to tedy významné usnadnění a zároveň možnost přesně sledovat i vývoj úpravy samotné dokumentace. Věc, která v současné době činila často problémy; v okamžiku, kdy v té papírové podobě vznikaly nové a nové verze, bylo často složité dohledat, která je ta finální a správná. Vedení té projektové dokumentace s příslušnými časovými razítky v elektronické podobě významně usnadní i orientaci v té finální platné verzi projektových dokumentací. Dalším pilířem je národní geoportál územního plánování, který by měl umožnit k těm vrstvám digitální technické mapy, kde je možné dohledat, kudy vede plyn, kudy vedou elektrické sítě, kudy vedou telekomunikace, doplnit data o územním plánování, tedy regulaci územních plánů, aby bylo jasné, co je možné v onom místě budovat z hlediska funkce té samotné stavby. A konečně poslední informační systém je evidence rodného čísla stavby. Evidence rodného čísla stavby navíc umožní i v budoucnu v okamžiku, kdy se pro vícero staveb bude využívat projektování v metodě BIM 3D projekce, sledovat i pro tu správu, jak se samotná stavba vyvíjí, bude mít od toho okamžiku jasné identifikační číslo, na základě kterého bude možné vyhledávat její proměnu a její finální působení. Co je důležité pro pochopení celé té změny, je, že je to jasná cesta v co nejkratším čase zkrátit lhůty stavebních povolení, celého procesu, který dnes bohužel v České republice v průměru trvá 246 dnů. To je věc, kterou musíme dohnat, aby pak bylo možné věřit slovům všech volebních programů o tom, jak je potřeba v České republice rychle budovat dálnice, silniční síť a jak je potřeba i důležité veřejné stavby stavět mnohem rychleji, než se to dnes děje. Dostali jsme se do situace, kdy často administrativní příprava stavby trvá déle než samotná stavba.
Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je Prosím zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou, aby se ujala slova a návrh ve druhém čtení uvedla. Prosím, máte slovo. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Prosím, máte slovo.
Komplexní pozměňovací návrh, který si osvojil ústavně-právní výbor, máte k dispozici. Teď způsoby, jak to upravit. Text jsme, bylo zde řečeno, okleštili. Bylo přerušené projednávání, čekali jsme na zemědělský výbor.
Původní poslanecký návrh počítá se zákazem celoplošně, já navrhuji vybrat úseky dálnic, kde bude zákaz předjíždění platit, to znamená například úseky stoupání do kopce, úseky, kde hrozí kalamita, nebo úseky, kde je zúžení. Můj druhý pozměňovací návrh je naprosto shodný s prvním, až na malou změnu. Zde měním časové rozmezí. Zákaz jízdy v levém jízdním pruhu na vybraných úsecích by platil od 6 do 18 hodin.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem před chvílí nahrála do systému návrh pod číslem 3799 a sdělím vám nyní důvody, proč jsem tak učinila. Nově tedy bude zákaz jízdy platit v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu od půlnoci do 22 hodin. Důvodem je zejména sjednocení doby zákazu jízdy se sousedními státy, zejména se Slovenskou republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo. Kapacity odpočívek před hranicemi však nestačí obrovský počet těchto vozidel pojmout. Sjednocením doby, po kterou je zakázána jízda uvedených vozidel, s okolními státy se předejde těmto negativním důsledkům. Řidiči nebudou motivováni odstavovat vozidla až těsně před hranicemi a hustota provozu bude rovnoměrněji rozvrstvena. Po provedené vykládce tak například může ještě řidič v době zákazu jízdy dojet na místo, kde je vozidlo obvykle odstavováno, například do areálu dopravce. Touto výjimkou se docílí uvolnění míst na odpočívkách, umožní se řidiči dojet domů a zahájit denní nebo týdenní odpočinek a zároveň se též eliminuje riziko krádeže zboží ve vozidle odstaveném na odpočívce nebo před místem vykládky. Možnost dojetí do místa vykládky i v době zákazu jízdy není v Evropě ničím ojedinělým, existuje například na Slovensku, v Polsku či Itálii. A příkazem na místě bude možné uložit pokutu do výše 5 tis. korun.
Děkuji, pane předsedající. Já bych také ráda odůvodnila svůj pozměňovací návrh a zároveň vysvětlila, proč tento pozměňovací návrh podávám. Oproti původnímu návrhu, který tady projednáváme, se zákaz jízdy v levém jízdním pruhu omezuje pouze na nákladní vozidla a jízdní soupravy s hmotností převyšující 12 tun. To znamená, na vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nad 12 tun, což nám potvrdili odborníci z praxe i zástupci dopravců. Tam právě dochází k těm dopravním nehodám. Obecně je naším cílem zajistit větší plynulost silničního provozu, a to nejen na dálničních úsecích. Podobný názor zastává například i Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy, které upozorňují, že zákaz předjíždění nákladních vozidel nezvýší plynulost a bezpečnost provozu na dálnicích, naopak způsobí na silnicích nové problémy i řidičům osobních vozů. Rychlost v pravém i levém pruhu na dálnici totiž bude určovat nejpomalejší vozidlo. Pokud budou kamiony celý pravý jízdní pruh blokovat, řidičům osobních vozidel se zároveň ztíží možnost a zvýší nebezpečnost zařazování na dálnicích jak z připojovacích pruhů, tak i při sjíždění z dálnice, tak jak to tady uváděl kolega Adamec. Dále dodávají, že současná legislativa už umožňuje, aby byla souběžná jízda kamionů zakázána. Mohou být využity značky zákazu předjíždění, které už na některých úsecích jsou, a kamiony mají zákaz vjezdu do třetího jízdního pruhu. Dále v tom pozměňovacím návrhu, který předkládám, dochází rovněž ke zkrácení doby, v níž má zákaz platit, a navrhuje se, aby platil pouze v době od 6 do 19 hodin, neboť v pozdějších večerních hodinách již nebývá provoz tak intenzivní. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému.
Děkuji. Nyní pan poslanec Ondřej Profant v podrobné rozpravě.
Já se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům. Oba dva jsem představil v obecné rozpravě. Děkuji.
Děkuji. Děkuji panu poslanci Kupkovi. Kdo dál v podrobné rozpravě? Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Máme tady jeden návrh na hlasování a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení, mezi druhým a třetím čtením, tak jak ho přečetl pan zpravodaj.
A jenom jsem chtěl shrnout, že k tomuto komplexního pozměňovacímu návrhu byly načteny čtyři pozměňovací návrhy. Dva z nich jsou od pana poslance Kupky. Je to 3785, to jsou legislativně technické změny, a 3786, to je to rozšíření o ty záměry, pokud je nějaký výhled na nějaké plánování sítí, aby toto bylo již také v technické mapě zaneseno. Ty se týkají otevřenosti dat a přístupu k té veřejné části digitální technické mapy.
Děkuji. Požádám vás o novou registraci. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Dalším bodem našeho jednání je Požádám nyní paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby návrh uvedla.
Navazuji na slovo zpravodajky a pana předsedajícího. Na tomto jednání hospodářský výbor k tisku žádné usnesení nepřijal.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky. Nyní pan poslanec Ivan Adamec jako první přihlášený, připraví se paní poslankyně Jarošová.
Nevidím ani žádnou přihlášku z místa. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec.
Děkuji za slovo.
Ano, to byl pan poslanec Pustějovský a přihlásil se k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kolovratníka. Žádnou nevidím, podrobnou rozpravu končím. Má zájem o závěrečné slovo - pan ministr ani pan zpravodaj nemají. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Další bod, kterému se budeme věnovat, je Předložený návrh uvede navrhovatel pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, ujměte se slova, pane poslanče.
Děkuji.
Zpravodajem hospodářského výboru je pan poslanec Jan Bauer a já ho prosím, aby nás informoval o projednání ve výboru.
Sněmovna nesouhlasila s tím, aby se vyslovil souhlas s tímto návrhem zákona již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Připraví se paní poslankyně Pastuchová.
Já už jsem o tom mluvila s kolegy na hospodářském výboru, že jsem využila příležitosti, že kolega Dolínek otevřel zákon o pozemních komunikacích, a v rámci toho jsem tedy předložila pozměňovací návrh, který dlouhodobě trápí zejména zaměstnavatele v zemědělství a v lesnictví. Hlavním cílem navrhované změny zákona je ulehčit zejména zaměstnávání cizinců, a to se týká konkrétně řízení zemědělské a lesnické techniky, a to konkrétně traktorů. Tímto návrhem se umožňuje, aby traktory bylo možné řídit i s jiným řidičským oprávněním, než je skupina T, což by mohlo výrazně urychlit právě zaměstnávání cizinců v lesnictví a v zemědělství. Stávající právní úprava umožňuje řídit traktory pouze s řidičským oprávněním skupiny T, která udělila Česká republika. To v případě cizinců znamená požadavek nabytí příslušného řidičského oprávnění v České republice, což je však podmíněno ještě navíc obvyklým bydlištěm na území České republiky, a to v době trvání 185 dní v kalendářním roce. Stejný návrh je připravován i v rámci vládní novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, jejímž cílem je zejména změna bodového systému, avšak po jeho předložení do Poslanecké sněmovny lze očekávat velmi zevrubnou a zdlouhavou diskusi. A zatímco bodový systém a výše sankcí za jednotlivé přestupky je věcí velmi politicky citlivou, zaměstnávání cizinců při řízení traktorů v zemědělství a zejména pak v lesnictví při likvidaci kůrovcové kalamity je záležitostí bezprostředního národohospodářského zájmu. K tomuto pozměňovacímu návrhu se posléze v podrobné rozpravě přihlásím.
Děkuji, pane předsedající. Po dálnici jedeme s výstražným zařízením, takže můžeme jet neomezenou rychlostí. Takže to je můj pozměňující návrh.
Pan ministr Hamáček by nás informoval, my bychom přijali nějaké stanovisko a šli bychom řešit další věci. Ale principiálně to skutečně zásadní je, protože to je otázka lidskosti. A pane předsedo Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, lidskost pro nás je zásadní téma, protože Československá republika Masarykova i Česká republika Havlova byla založena na základech evropského humanismu a bez lidskosti politika postrádá svůj smysl. Druhá věc. Je to také otázka určité míry solidarity vůči našim spojencům v Evropské unii. Pan předseda vlády se nedávno vyjádřil, že bude požadovat od daňových poplatníků těch bohatších zemí Evropské unie, tedy z rozpočtu Evropské unie, desítky miliard eur za to, že u nás skončí výroba elektřiny z uhlí. Tohle si myslím, že je politika, za kterou například já se velmi stydím. A já bych nerad, kdyby měla Česká republika stále takovouhle ostudu.
Dávám slovo panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi, který je přihlášen k pořadu schůze.
Jde o zprávu o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2018 do září 2019, a to zejména z toho důvodu, že přílohou dokumentu je i návrh ročních odměn za činnost členů Kontrolní rady Grantové agentury. Jde tedy o prostředky na odměny členům kontrolní rady, které by měla Poslanecká sněmovna schválit a které by měly být vyplaceny do konce letošního roku.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla zařadit nový bod, a to bez pevného zařazení - informace ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové k aktuálnímu stavu přípravy novely zákona o sociálních službách. Zatím jsme nedávali pevné zařazení, víceméně to necháme na situaci, jak bude probíhat Poslanecká sněmovna.
Děkuji, paní poslankyně.
Jedná se o návrh novely Ústavy z pirátské dílny, novela Ústavy směřující k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a pak ty dva doprovodné zákony. Děkuji za pozornost.
Já si tím za sebe jist nejsem. A kdo si to nemyslí, tak bych mu rád připomenul Československo v roce 1938, nebo ještě lépe Edvarda Beneše v roce 1938, který jezdil, leštil kliky a nikdo se s ním nebavil, protože žádné takové instituce tehdy neexistovaly. Jenom bych rád připomněl tu samotu Československa v roce 1938, kdy neexistoval žádný takový stůl, u kterého bychom se mohli s klíčovými zeměmi Evropy bavit. Možná naše šance, kterou dneska máme, a proto si myslím, že evropské instituce bychom tady neměli líčit jako odnárodňovací instituce, ale instituce, kde máme šanci díky tomu jako stát vůbec do budoucnosti obstát.
Děkuji, pane ministře. To bylo závěrečné slovo, a protože nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji. Seznámím vás s omluvami, které v průběhu projednávání tohoto návrhu přišly. Pan ministr dopravy Vladimír Kremlík se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Kateřina Valachová se také od 17 hodin do konce jednacího dne omlouvá také z pracovních důvodů. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Ano, v pořádku. Prosím.
Dovolím si teď vytáhnout dvě tři zásadní změny, nebo to, co považujeme za to klíčové, za důležité. Další změna se týká evidence výdeje opět pohonných hmot a struktury dat registrovaných dobíjecích stanic. To je právě to, co jsem už naznačil, ta změna spojená s nástupem elektromobility. Nutno říct, že podmínky pro distributory pohonných hmot a stanovení výše kauce byly nastaveny už v roce 2013, a to novelu zákona o pohonných hmotách, a cílem tehdy bylo eliminovat daňové úniky v oblasti obchodování s pohonnými hmotami. Skutečně ty nastavené podmínky poměrně zásadním způsobem eliminovaly daňové úniky v této oblasti.
Dámy a pánové, prosím, o klid! Přestáváme slyšet, co nám pan ministr říká. Děkuji, prosím, pokračujte.
- stanovisko negativní. K tomuto návrhu nemělo Ministerstvo průmyslu a obchodu žádné výhrady, navrhlo spíše jeho zpřesnění, přesnější specifikaci, doplnění, což... ten nový text byl schválen hospodářským výborem. Takže s těmito závěry hospodářského výboru plně Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí.